V letošním roce, nebo na stole je dělení ČEZu. Jedna z nich je ČEZ Distribuce. Na ERÚ se opět diskutují nové tarifní struktury pro konečné uživatele, kteří odebírají elektrický proud, takže jističe dva. V čem se zvýšily ty náklady, že se díváme na masivní zdražení odběru elektřiny pro domácnosti. Takže z tohoto důvodu právě teď se máme bavit o tom, zrušit tyto výjimky.
Pan kolega Adamec také s faktickou poznámkou.
Děkuji. Já jenom velmi stručně a krátce. Cena elektřiny dneska není cena tržní. Tak si to prosím uvědomme! Máme šanci to ovlivňovat! Je to cena politická, určovaná politickým rozhodnutím!
Připraví se pan poslanec Marek Benda. Nevím, jestli mě paní poslankyně slyší, že přišla na ni řada s přihláškou...?
To je důvod, proč já tento zákon odmítám, a věřím, že bude zamítnut.
Nyní pan poslanec Ivan Adamec s faktickou poznámkou. Další faktická poznámka je od pana poslance Marka Výborného.
Já to řeknu takhle.
Kolegy, kteří diskutují něco jiného, než je svobodný přístup k informacím, žádám, aby své diskuse přesunuli do předsálí, aby tady byl dostatečný klid.
Děkuji, jste laskavost sama. A zbytek jsou aktivisté. Takže to je výsledek. A teď k těm společnostem. Položme si otázku, jestli budějovický Budvar je správně vlastněn státem. Ale to je diskuse na úplně jiné téma v tuto chvíli. Protože jinak by cena elektřiny byla tržní a byla by někde úplně jinde.
Další přihlášení do rozpravy s faktickými poznámkami jsou pan poslanec Jan Bauer a paní poslankyně Richterová.
Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, vidíme a slyšíme, že ta věc tady skutečně není jednoduchá. Takže k tomuto návrhu se jako poslanecký klub KDU-ČSL připojujeme.
Děkuji panu poslanci Marku Výbornému.
Já bych chtěl opravdu velmi slušně opětovně a pokorně požádat, jestli by mohl nějaký kompetentní člen vlády odpovědět na mé dotazy, případně se k této věci vyjádřit.
Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, opravdu velice stručně. Myslím, že ta hranice je proměnlivá. Často se člověk může cítit jako občan, který se snaží něco zjistit a ostatními je označován jinak.
To byla v tuto chvíli poslední přihláška do rozpravy. Pan poslanec Jan Farský.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, chvilku jsem si říkal, že by mi nevadilo, kdybyste zapomněl, protože těch informací k tomu tady zaznělo mnoho, ale myslím, že šly po povrchu a opustily ten základ. Ve chvíli, kdy například zveřejňujete maximum smluv, tak samozřejmě jsou vidět finanční toky. Tím, že se smlouvy zveřejňují až po jejich uzavření, tak neohrožují podnikání, neohrožují to, že by nějakým způsobem zdeformovaly trh. To si myslím, že je pozitivum, které registr smluv přináší.
Já bych ráda řekla stanovisko k tomuto návrhu za sociálně demokratický klub. My chceme podpořit jeho průchod do druhého čtení, nicméně bych chtěla říct, že právo na informace samozřejmě není jedinou zárukou zákonnosti. A byla bych ráda, abychom nezapomínali na to, a také nerezignovali, že nám musí fungovat i jiné kontrolní mechanismy, a měli bychom o to jako zákonodárci usilovat. Takže podporujeme tento návrh, jsme pro transparentnost. A budeme chtít pozměňovací návrh a věříme ve vstřícnost předkladatelů, že takový pozměňovací návrh bude v rámci výboru schválen.
Děkuji paní poslankyni Kateřině Valachové. Pan poslanec Dominik Feri se omlouvá od 11.45 do 13 hodin. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
- lidé, kteří se snaží v podstatě ty veřejné instituce, a to zejména obce a mnohé další, obtěžovat. Ale proto bych nevystupoval. Já nevím, jestli si uvědomujeme, jak strašně nebezpečné to je, jakým způsobem to prolamuje právo na soukromí. Něco jiného je, pokud je zveřejněn konečný rozsudek. Děkuji za pozornost.
Velmi vám děkuji za to, že jste s nimi vystoupili. A vezmu to postupně. To byla námitka Ústavního soudu. A když se na to podíváme materiálně, tak přece to je právo vlastníka, aby si rozhodl, jak se bude chovat jeho organizace, kterou vlastní. Tak se prostě zveřejňují. Protože vlastník v rámci svého vlastnického práva si rozhodne, co se má dít. To je věc, která v tomto státě dlouhodobě chybí, že stát neví, jak má spravovat svoje vlastnické podíly, nevykonává v podstatě svoje vlastnické právo tak, jak by ho vykonával řádný hospodář. S tím souhlasím. Je samozřejmě potřeba se zamyslet nad tím, aby se to vztahovalo i na ty tzv. čisté neziskovky, ty organizace, které nemají prvek řekněme veřejnoprávního subjektu, jeho ovládání účasti řízení, a pobírají od státu dotace. Za druhé, strategický charakter některých informací. To je taky věc, kterou samozřejmě uznáváme. Dneska ČEZ nemusí poskytovat informace. Dneska má ČEZ výjimku.
Po obsažném sdělení předřečníka není moc co dodat. Praxe prokazuje, že s tím nakonec žádné velké problémy spojené nejsou. Ty neziskové organizace tam jsou, ale nejsou tam úplně všechny zahrnuté. Čili určitě výbor pro bezpečnost, pro obranu a samozřejmě hospodářský.
Děkuji zpravodaji panu poslanci Miloslavu Janulíkovi.
A ČEZ samozřejmě je sedmou největší energetickou společností Evropy, ale je právě také v tvrdém konkurenčním prostředí evropských firem. A představte si, že jejich konkurence si bude číst, co bude chtít, z těch smluv. Já s tím nesouhlasím. Ty nepatří do konkurenčního prostředí. To je realita. Kdyby návrh neprošel, trvám na tom, aby byla lhůta k projednání prodloužena o 20 dnů, na to nepotřebuji souhlas předkladatelů podle jednacího řádu. Jestli chce skupina navrhovatelů likvidovat veřejný sektor, ať to deklaruje v tom zákoně. To je totiž likvidace veřejného sektoru ve prospěch soukromého sektoru. A myslím si, že je to správná pozice.
Jako prvního prosím o vystoupení pana poslance Milana Ferance.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, moje poznámka je skutečně faktická jenom k tomu, co říkal zástupce předkladatelů k vydávání dluhopisů - naznačeno účelových.
Děkuji. A mám tady ještě další faktickou poznámku - pan poslanec Jan Bauer.
Musím konstatovat, že v programovém prohlášení vlády v demisi stojí, že vláda předloží vlastní novelu zákona o registru smluv. Můj dotaz zní, jestli se vláda skutečně spokojí s touto pirátskou, dle mého názoru ne dokonalou, poslaneckou iniciativou, anebo jestli vláda předloží nějaký svůj vlastní návrh nebo novelu zákona. Byl bych moc rád, pokud by se někdo kompetentní případně mohl dostavit. Poslední poznámka je, že skutečně v minulém roce podalo 30 senátorů ústavní stížnost na zrušení zákona o registru smluv.
Požádám o vystoupení pana poslance Jana Zahradníka.
To je marné. Tak tomu bylo i v té tvrdé verzi zákona o registru smluv a tak to je podle mého názoru i s tímto návrhem. Když jsem se snažil navrhovat, aby tuto povinnost měly i neziskové organizace, mám teď na mysli povinnost vyplývající ze zákona o registru smluv, anebo i soukromé organizace, které pobírají významné státní dotace, tyto návrhy nebyly přijaty.
Děkuji, pane poslanče. S další faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec.
Není to žádný velký problém. Jsme velmi aktivní v implementaci veškerých opatření Evropské unie v boji s agresivním daňovým plánováním. Takže je to pro nás jedna z klíčových priorit.
Děkuji za ty informace. Počet neplátců DPH, o ty se jedná v tomto návrhu zákona. To se určitě podle ekonomické činnosti dá zjistit z těch 130 tisíc. To je číslo k tomu, abychom přesně věděli, o jakou skupinu malých podnikatelů se jedná v tomto návrhu zákona. O této skupině mluví tento návrh zákona, o ničem jiném. Ale není to úplně podstatné. Máme celkový příjem daně z příjmů fyzických osob, který je rozčleněn do tří položek. Teď jsem se díval na tiskovou zprávu Ministerstva financí z 3. ledna letošního roku. Není možné, aby stát nevěděl. A z toho je ještě menší skupina těch, kteří podléhají EET, a ti ostatní ne. A souhlasím s tím, že vlastně až někdy na začátku července budeme mít čísla za rok 2018, protože jak na konci března, tak na konci června je legální datum daňového přiznání. Takže se bavíme o mnohem nižší částce. Pokud si někdo z vás aspoň přibližně vzpomene, nebo většina z nás si přibližně vzpomene, kolik jsou celkové příjmy a celkové výdaje státního rozpočtu, tak se bavíme o stovkách milionů. Tak já se ptám, kde je nějaké ratio na straně Ministerstva financí a vlády, když se bavíme o tak malých daňových příjmech. Já uznávám, že teď zjednodušuji, já ta čísla říkám nahrubo, ale abychom je mohli komentovat a interpretovat správně, tak ta čísla potřebujeme z Ministerstva financí. Jsem si toho vědom. Ale pokud to zamítneme, tak se k těm číslům asi nedostaneme, protože nemá smysl o nich debatovat. Ta novela je o rozšíření EET na jiné obory činnosti, to si řekněme. Teď mluvím o ekonomických činnostech, které podléhají nebo nepodléhají EET. K čemu by ta novela byla?
Já jsem si stále ještě nezvykl na faktické poznámky, aby člověk vstupoval do řeči, z jednoho prostého důvodu, že potom se odběhne od věci, strašně se ta myšlenka rozptýlí. A já bych to rád teď skutečně směroval k tomuto zákonu. Procházel jsem ho samozřejmě od největšího města, od Brna, a procházel jsem ho až po nejmenší obce. A mohu říci, že jsem našel sám v sobě takovou tu hranici, pro koho by EET být mělo a pro koho by být nemělo. Teď je zde tento zákon. Současně se touto problematikou zabývali senátoři, současně se tím zabývá také vláda. A pokud budeme schvalovat v té definitivní fázi to, co tady budeme schvalovat, můžeme klidně schválit už to, co má teď Ministerstvo financí projednáno. Slyšel jsem různé údaje. Jsem pro, abychom tu záležitost urychlili, a dovolím si podpořit tuto záležitost, abychom ji řešili tímto zákonem. Je zde, máme ho k dispozici a mohli bychom tu hranici ve druhém čtení nastavit tam, kam je.
Přečtu ještě jednu omluvu.
To opravdu, vážená vládo, myslíte vážně? Že tedy všichni podle vás zase podvádějí? Pokud tady pan kolega Bláha prostřednictvím pana předsedajícího chce někomu promlouvat do duše v tom, že je odtržený od reality, ať začne u členů své vlastní vlády. Znám jednu obec na Kladensku, obec Knovíz, kde skončil obchod díky tomuto boji proti živnostníkům a podnikatelům a vyvrcholením bylo EET. Praktický důsledek je to, že většina obyvatel musí nasednout na autobus, dojet do velkého města a tam si nakoupit základní potraviny. To je to narovnání podnikatelského prostředí! Samozřejmě že se to líbí těm velkým supermarketům a že pro to horují. A takových lidí by si stát v čele s vládou měl vážit.
Děkuji, pane poslanče. Tak prosím, pane poslanče.
Já si troufnu dát návrh na zamítnutí této novely v prvním čtení.
Registruji váš návrh na zamítnutí.
Dámy a pánové, dovolte, abych reagovala na jednotlivé vystupující v rámci rozpravy. O jakých svazech a komorách mluvím, když říkám, že podporují Ministerstvo financí a jeho elektronickou evidenci tržeb? Hospodářskou komoru specifikovat nemusím, protože o té hovořil pan předseda Stanjura, že je s nimi v kontaktu. Takže já jsem vyjmenovala tyto. A s těmito všemi jsme pracovali a pracujeme na novele zákona o evidenci tržeb.
Skoro vždy je to implementace evropské směrnice, tam stejně žádnou jinou možnost nemáme. Takže daňové úniky jsou špatné od malých tak u velkých. To je legální. Podle mě tam moc pěkně píšou o tom, jakou roli hrají ti nejmenší podnikatelé ve společnosti. Nejenom ekonomickou, ale i sociologickou. Jak přispívají ke kvalitě života. Tak jim zkusme trošku pomoci. Nestudoval jsem podrobně politické programy naší politické konkurence před sněmovními volbami. Pan předseda Faltýnek říká, že ano . Já tomu věřím, protože oni mají názorovou shodu programovou se všemi stranami, ať už s komunisty, SPD nebo s ODS. Chci říct, že jsem přesvědčen, že žádná ze stran ve svém programu neměla napsáno, že ztíží podnikatelské prostředí nebo naopak. Řekl bych, že každá tam má napsáno, že zjednoduší podnikatelské prostředí. My jsme přesvědčeni, že ano. A nad konkrétními čísly s vámi chceme debatovat a přesvědčit vás o správnosti našeho názoru.
Zeptám se navrhovatele a zpravodaje, zdali mají zájem o závěrečné čtení .
To samozřejmě rádi slyšíme. To, co my nabízíme, je rychlé funkční řešení, které opravdu pomůže. Chci ještě jednou upozornit - dnes nehlasujeme o tom, že by daný zákon měl začít platit.
Děkuji. Prosím pana poslance Juránka jenom chviličku o posečkání. Takže pane poslanče, máte slovo, prosím.
Děkuji. Já si dovolím jenom krátce tuto debatu shrnout.
Mám tady jeden návrh. Počkám, až se ustálí počet poslanců. Je to návrh na zamítnutí tohoto zákona. Tak, já myslím, že máme ustáleno. Ještě někdo naskakuje. Takže ještě jednou zopakuji. Kdo je proti zamítnutí zákona, zdvihne ruku a stiskne tlačítko.
Kdo je proti? Děkuji vám. Poslední návrh je výbor hospodářský. Kdo je proti přikázání hospodářskému výboru? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Otevírám bod číslo Rozprava byla ukončena, čili nebude vedena rozprava, jenom prosím pana předsedu, aby uvedl druhé kolo volby.
Přeji dobré odpoledne. Jsme v druhém kole první volby, takže rozprava už v tuto chvíli žádná nebude. Takže budete vybírat na tom volebním lístku dva kandidáty ze čtyř. Pokud budou zvoleni, tak jejich funkční období je pětileté a začne dnem volby.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky Bod byl přerušen v rozpravě, usnesení Poslanecké sněmovny číslo 124, do dnešního dne s tím, že Poslanecká sněmovna trvá na přítomnosti ministra kultury při projednávání toho bodu. Na lavice vám bylo k tomu bodu opětovně rozdáno usnesení volební komise číslo 51 ze dne 14. února tohoto roku.
Já vaše slova pouze kratičce rozšířím, pane předsedající. Rada Státního fondu kultury může mít podle zákona až 13 členů a pan ministr kultury Ilja Šmíd zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny dopisem dne 24. ledna návrh na volbu členů rady Státního fondu kultury a to je celkem 24 kandidátů, ze kterých bychom tedy měli vybrat 13 členů. Obsahem toho dopisu, toho materiálu, je také užší výběr, nebo doporučení ze strany pana ministra kultury. My jsme před týdnem přijali usnesení Poslanecké sněmovny, kde jsme přerušili projednávání tohoto bodu a odročili jsme jej na dnešek. Trváme na přítomnosti ministra kultury. Za mne, prosím, kolegyně, kolegové, jediná věc. Je to tajná volba, pokud se tak rozhodneme.